Paní předsedkyně, máte slovo.
V pořádku, to není žádná výtka, prostě se to k vám nedostalo, máte spoustu jiných starostí. To já chápu a nijak to nevytýkám. Samozřejmě pokud to znovu otevřete, tak není problém, abychom to zopakovali, ale je to zbytečné. Já se spíš chci držet toho návrhu. Tím chci tu debatu uvést. To je dobře a to je správné. Vy je určitě máte přesnější. Rozumím tomu, že jste limitovaní ve výrazném prominutí evropskými předpisy, tomu také rozumím.
Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany pana ministra dopravy? Ze strany zpravodajky hospodářského výboru? Pane ministře, máte slovo.
První je řízení bezpečnosti vybraných pozemních komunikací při jejich projektování, výstavbě a provozování, to druhé téma - poskytování evropské služby elektronického mýtného a konečně poskytování informací o absenci úhrady časového poplatku či mýtného v přeshraničních situacích. V oblasti poskytování evropské služby elektronického mýtného dochází k dílčím změnám v povinnostech poskytovatele evropské služby elektronického mýtného. Hospodářským výborem byl k návrhu zákona přijat pozměňovací návrh, který se týká rozšíření možnosti obecného užívání pozemních komunikací nadrozměrnými vozidly i pro případ vnitrostátní přepravy pracovních strojů využívaných pro opravy nebo pro údržbu pozemních komunikací, a musím doplnit, že Ministerstvo dopravy s touto úpravou rovněž souhlasí.
Paní poslankyně, máte slovo. Nemám evidovanou žádnou přihlášku, vidím, že z místa se v tuto chvíli hlásí pan poslanec Martin Kolovratník. Požádám ho, aby přišel k řečnickému pultu.
Zase, bylo by nekorektní a zbytečné to tady schválně nebo zbytečně opakovat znovu. Když jsme se na ten zákon dívali, neshledali jsme tam žádný důvod k nějakým pozměňovacím návrhům nebo úpravám.
Děkuji, pane poslanče. Vyvolalo to faktickou poznámku paní poslankyně Peštové.
Já bych chtěla zareagovat na mého předřečníka. Tady nejde o budoucno, prostřednictvím pana předsedajícího. To znamená, to je to, co jsem řekla - nic se nezmění. Zůstává status quo, vaše body - nevím, jestli lidé nebo občané, jestli nějakým způsobem ohodnotí - ale pro nás je to pouze populistické, možná píárové gesto.
Vidím zde ještě dalšího přihlášeného do rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuju za slovo, pane předsedající.
V tomto volebním bodu se tedy nacházíme v prvním kole první volby a navazujeme na předchozí volbu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. V případě zvolení Sněmovna tento návrh postupuje prezidentu republiky v souladu se zákonem a ústavou k tomu, aby o tomto návrhu rozhodl a námi zvoleného nebo zvolenou jmenoval či nejmenoval do této funkce. První návrh pan Roman Kubíček, kolega poslanec Roman Kubíček, navržen za hnutí ANO, a za druhé paní Simeona Zikmundová, navržena sdružením klubu SPOLU. Ani v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise tedy navrhuje volbu tajnou. I zde, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na provedení volby tajným způsobem.
Děkuji za uvedené. Do ní vidím přihlášeného pana předsedu Výborného. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Jedná se o procedurální návrh. Já tedy přivolám kolegy a kolegyně z předsálí, abychom mohli o tomto návrhu bezprostředně hlasovat, tak jak předpokládá jednací řád. Zopakuji návrh pana předsedy Výborného přerušit projednávání tohoto bodu do doprojednání bodu číslo 22, což je zákon o daních z příjmů. Eviduji návrh na odhlášení, proto vás prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Opakuji pro nově příchozí, že se jedná o přerušení bodu číslo 83 do konce projednání bodu číslo 20, tedy zákona o daních z příjmů. Počet je již ustálený. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já tedy přerušuji tento bod číslo 83 a vracím se k bodu číslo Takže nám nyní nezbývá nic jiného než se vrátit k tomu bodu. Je to takto jediný možný postup, pokud chceme. Prosím. Nemám žádného dalšího přihlášeného, ale přesto se ptám, jsme v obecné rozpravě, nevidím, že by se někdo další hlásil, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, ani pan předkladatel nemají zájem. Přednesu návrh usnesení: Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Nikdo se do ní nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Opět je možnost o závěrečná slova požádat, ale nevidím, že by ten zájem byl. Nebyl, takže v pořádku, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. A tím pádem jsme splnili podmínku, kterou jsme si odhlasovali v procedurálním hlasování, a můžu se vrátit k projednávání bodu číslo kde jsme skončili v rozpravě, tudíž rozprava stále běží. Nevidím však nikoho, kdo by se do ní hlásil, proto rozpravu končím. Zahajuji hlasování o způsobu volby. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já přerušuji projednávání bodu číslo 83 pro provedení tajné volby, tak jak jsme si nyní odhlasovali.
Do 14.05 bude otevřena volební místnost.
Vidím, že se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu hnutí SPD. Než mu předám slovo, dovolila bych si přečíst omluvy, které jsem obdržela. Takže to byly všechny omluvy. A nyní s přednostním právem pan předseda hnutí SPD, pan Radim Fiala. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my jsme končili před přestávkou tím, že jsem podal námitku proti postupu předsedající.
Zároveň bych požádala, aby také zaujal místo zpravodaj. Mám tady informaci, že dojde ke změně zpravodaje, a to pan poslanec Kukla, takže požádám. A nyní bych poprosila pana ministra financí, aby uvedl předložený návrh. Pane ministře, máte slovo.
Jenom připomenu, že jsme 22. března tento návrh projednali v prvém čtení. Toto bylo vetováno. Hlavní důvody pro předložení tohoto návrhu...
V tuto chvíli hovoří pan ministr financí.
Takže hlavním důvodem je implementace přepracovaného znění směrnice, kterým se stanoví obecná úprava spotřebních daní. Díky elektronizaci a sjednocení celého procesu dojde ke snížení administrativních nákladů. My jsme tu nabídku akceptovali a již jsme ji zahrnuli do textu návrhu zákona.
Děkuji, pane ministře, za uvedení tohoto návrhu. Jak jste už i řekl, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nyní bych poprosila, aby se za zpravodaje ujal slova pan poslanec Kukla a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a o případných pozměňovacích návrzích a zároveň aby je odůvodnil.
V rámci jednání výboru nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
Děkuji a nyní si dovolím otevřít obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy? Vidím paní předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alenu Schillerovou. Paní předsedkyně, máte slovo.
Ze strategie vyplývá, že požadovaných cílů v podílu OZE nelze bez klasických biopaliv dosáhnout. Co to je individuální přístup poplatníka? Nerozumím tomu. Dále by mě zajímalo, jaká je jiná možnost tuto povinnost plnit než těmi biopalivy. A pokud chceme tedy bojovat proti ruské ropě, tak i moje děti v základní škole ví, že radši budu přimíchávat než ubírat.
Já se pokusím odpovědět na dotazy, které zazněly v předchozích dvou vystoupeních. Proč je to v jednom balíku? Není to nic neobvyklého, že v případě, kdy vláda přijímá nějaké komplexnější řešení, mění několik zákonů. Je to v jednom zákoně. Je to pravda, nic se na tom nezměnilo. Nevím, co je nepochopitelného i pro děti základní školy, když řeknu, že když má někdo nějakou paletu možností, tak on sám si individuálně vybere, kterou z těch možností použije. A když říkám, že to je individuální, on sám si vybere z té palety tolik a ty metody a ty nástroje, které podle jeho uvážení přispějí k tomu, aby ty cíle splnil. Na tom není dál co vysvětlovat. Ale děkuji za to. Ale počítáme s tím, je to v legislativním plánu prací.
Máme zde řadu faktických poznámek. Pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl v úvodu zareagovat na obě dvě vystoupení. Druhá poznámka na paní poslankyni Peštovou. My se tady bavíme o tom, že zrušíme zákonnou povinnost využívání jednoho způsobu.
Úlohou směrnice je zejména zabezpečit kontrolu pohybu vybraných výrobků importovaných ze zemí mimo Evropskou unii. Takže opět zdůrazňuji, že poctivé podnikání je jedním ze základů férové konkurence na volném trhu. Určitě podporujeme tuto novelu, jsme připraveni pro ni aktivně hlasovat.
Ale není to jen na tuto stranu, je to na obě. Zeptám se - v tuto chvíli nemám avizovanou další přihlášku do obecné rozpravy. Zeptám se, rozhlížím se, jestli se ještě někdo hlásí z místa do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo? Žádné návrhy nepadly, takže si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Přesto se zeptám, jestli se někdo nehlásí z místa do podrobné rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže konstatuji, že končím podrobnou rozpravu. V tuto chvíli se zeptám opět, jestli je zájem o závěrečné slovo? Není, i ze strany zpravodaje. Žádné návrhy nepadly, takže v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Poděkuji panu ministrovi financí, poděkuji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to je bod číslo 2, což je Poprosím pana ministra dopravy, aby zaujal místo pro navrhovatele, a zároveň zpravodajku hospodářského výboru, paní poslankyni Zuzanu Ožanovou. Pane ministře, máte slovo.
Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit na zákonné úrovni implementaci celé řady předpisů Evropské unie, především jde o předpisy, které tvoří součást takzvaného balíčku mobility. Návrh zákona řeší několik okruhů právní úpravy. Dále jde o vysílání řidičů dopravci usazenými v jiných státech, také o návrh, který upravuje výkon kontroly a státního odborného dozoru a celou řadu dalších konkrétních úprav, o kterých už byla řeč v rámci prvního čtení. Hospodářský výbor přijal k návrhu zákona šest pozměňovacích návrhů, s nimiž Ministerstvo dopravy souhlasí. Tolik jen velmi stručně k uvedení tohoto návrhu zákona v rámci druhého čtení.
Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor se zabýval tímto tiskem 58 na svých schůzích dvakrát.
Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Brabec. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážení, takže nula, nula, nula. Začnu zemědělci. Zemědělci nikdo neříká, co má dělat, on se chová ekonomicky. No a to třetí, jak to tedy nandáte tomu Babišovi. Tak to je. Takže nesmysly, lež. .
Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Pražák.
Dobré odpoledne. Musím říct, že souhlasím s tím, co říkal pan ministr financí, těch variant je několik. Ty biosložky tam prostě budou dávat, a pokud budou kombinovat jiné varianty, dražší, tak se to opět promítne jenom v cenách PHM.
Děkuji, pane poslanče. Množí se nám zde další faktické poznámky. Další je prosím paní poslankyně Peštová a poté je přihlášen s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura.
Já bych chtěla zareagovat na pana ministra financí, prostřednictvím pana předsedajícího. A víte proč, prostřednictvím pana předsedajícího? Protože se v tom začalo fixlovat. Ty těžby třeba probíhají v Jihoafrické republice, například, nebo úplně někde jinde. Vydá se papírek a ten papírek si započítá prostě každý.
Z mých úst nepadlo ani jednou, ani dneska, ani nikdy jindy. Takže vy jste řekl nula, nula, nula a já řeknu lež, lež, lež. To je celé. Tak co sem taháte Babiše vy sami? Ale já tam nevidím žádný důvod, abych v souvislosti s tímto návrhem zákona se zmiňoval o roli Agrofertu nebo Andreje Babiše. Tak já tomu vůbec nerozumím. Dneska je to tak, že když je tam povinnost, tak povinnost je přimíchávat bez ohledu na to, jaké jiné možnosti ta firma použije. Bez ohledu na to je tam ta povinnost. Proto to rušíme, proto ta paleta možností. Tak si na ty firmy posvítíme společně a podíváme se na ně. Jinak to jsou jenom pohádky ovčí babičky, že existovaly nějaké podvody.
Takže asi tolik. To je prakticky celá historie pěstování řepky olejné a milníkem pěstování řepky olejné skutečně je rok 1991, vláda občanského hnutí ODS.
Pane poslanče, musím vás přerušit, a já bohužel musím přerušit tento bod, protože na 13.30 je naplánován pevně stanovený jiný bod. Konstatuji tedy, že přerušujeme tento bod, a nebyla ještě ukončena obecná rozprava.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přistoupíme tedy k pevně zařazeným bodům, které jsou z volebního bloku. A prvním z nich je bod číslo Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury Bod byl přerušen 6. 4. tohoto roku na 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Vidím, že už je u pultíku připraven pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Já tedy poprosím, aby zopakoval kandidáty, kteří právě do druhého kola postupují.
Děkuji za slovo. Protože se jedná o druhé kolo, není rozprava ani se nehlasuje. Prosím o přerušení bodu a otevření dalšího.
Děkuji. Rozprava se již nevede, jak bylo řečeno, takže já přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. A otevírám další bod, je to bod číslo Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic I tento bod již Sněmovna projednávala, zabývali jsme se jím dne 6. dubna na 16. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy proběhlo první kolo volby.
Ano, potvrzuji, zde je situace stejná. Jsme tedy v druhém kole, 6. dubna jsme v tomto orgánu, který je také pětičlenný, obsadili nebo zvolili tři členy dozorčí rady Státního fondu podpory investic. Byli to pánové a paní Šimon Barczi, Klára Dostálová a Pavel Nalezený. Znamená to, že jsou vlastně dva možné scénáře. Pokud toto místo bude obsazeno, zůstane jedno místo neobsazené a budeme tu lhůtu vyhlašovat znovu.